"Shrnutí zásadních připomínek. Nehodnotila právní, ekonomické a jiné aspekty. Jedná se proto pouze o bezpečnostní připomínky. Tento závazek tedy nebyl dostatečně splněn. Proto požadujeme zapracovat do zadávací dokumentace níže uvedené zásadní připomínky, zejména zapracování bezpečnostních kritérií. Tento postup pracovní skupina doporučuje. Pokud budou osloveni i rizikoví uchazeči, manévrovací prostor pro jejich odmítnutí bude výrazně menší než v současnosti.
To tedy vynechám. Chtěl bych vyvrátit mýtus, že se o tom hospodářský výbor nebavil, protože hospodářský výbor to projednával často. Bylo to i na jednáních, která probíhala za účasti premiéra nebo zástupců ČEZu.
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Proto konstatuji, že vy budete první přihlášený v rozpravě, jakmile znovu zahájíme tuto schůzi a tento bod.
Takže Česká republika sedm doporučení nesplnila vůbec a sedm doporučení splnila částečně. Podle průzkumu CVVM z dubna 2019 česká společnost vnímá korupci jako nejzávažnější současný problém. Myslím si, že to jsou určitě i voliči ANO. Takže pod vedením současné vlády jsme se dostali na nejhorší hodnocení. Například index vnímání korupce. Česká republika se v roce 2019 propadla v mezinárodním hodnocení. Podle průzkumu FRA Česká republika a Slovensko nejvíce v celé EU tolerují korupci veřejných činitelů a úředníků. Sedm doporučení bylo splněno částečně a zbývajících sedm doporučení zůstává nesplněno. - To je tedy přímo citace z toho dokumentu, který GRECO zveřejnilo. A stejně tak v roce 2020 GRECO dospělo , že Česká republika je v mezinárodním srovnání na posledním místě ze 42 hodnocených zemí. Ta problematika samozřejmě zahrnuje i regulaci lobbingu. Pokud vím, tak tam se nám zatím nepodařilo dosáhnout uspokojivé shody v relevantní většině v Poslanecké sněmovně, a byl bych rád, kdyby se nám to podařilo. A v tomto ohledu vítám i tu iniciativu pana předsedy Vondráčka. Další téma je transparentní výběr soudců. To je problematika, která je právě řešena sněmovním tiskem 630, druhé čtení, který se navrhuje probrat na dnešní protikorupční schůzi. To je věc, kde je potřeba rychle reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu. Měli bychom se věnovat dalším návrhům zákonů, které vláda slíbila představit, a nepředstavila, jako je zákon o ochraně oznamovatelů korupce, kde předseda vlády na tomto místě v rámci interpelací říkal, že to je jeho osobní prioritou, aby byl schválen zákon na ochranu oznamovatelů korupce. Nechci, aby to vyznělo negativně. Máme zabrzděný návrh na rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, tam se čeká na Senát. Bude moci vysvětlit, budeme moci posunout návrhy zákonů, které jsou potřeba, tak, aby nespadly pod stůl v tomto volebním období. Já si dovoluji připomenout - toto je jediný program, který potřebujete, teď, nebo nikdy.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozdělil bych své vystoupení do tří částí. V druhé části bych chtěl upozornit na určitou dvojkolejnost toho, co se děje ve věci protikorupčních opatření. Minulý týden se odehrála videokonference za účasti zástupců našeho hnutí, platformy Rekonstrukce státu a příslušných osob, které mají co mluvit do legislativního procesu. A my jsme se dohodli, že 10. prosince bude svolána mimořádná schůze takzvaně na podpisy.
V první řadě je třeba uvést, že si je pracovní skupina plně vědoma závažnosti výběru dodavatele nového bloku jaderné elektrárny, protože půjde o strategického partnera v oblasti energetické bezpečnosti. U jaderného zdroje je třeba vycházet, a pracovní skupina vychází z faktu, že tímto projektem si Česká republika vybírá partnera na cca 80 let, a proto je třeba být při volbě uchazeče velmi opatrný a zohlednit řady hledisek. Je dále třeba poznamenat, že na posouzení celé dokumentace z bezpečnostního hlediska bylo extrémně málo času. Dále je třeba podotknout, že podle číslování názvu souboru dokumentů a číslování tabulky popisující způsoby implementace vymezených bezpečnostních zájmů je možné, že nebyla bezpečnostním subjektům předána k posouzení kompletní dokumentace. Proto bylo MPO následně požádáno dopisem ministra vnitra o dodání zbytku dokumentace. Proto také je toto stanovisko dáváno s výhradou faktů, že nelze ověřit, zda je předaná zadávací dokumentace opravdu kompletní. Ministerstvo vnitra má dle článku 4.6 písm. Toto stanovisko, zde předkládané, je tedy společným stanoviskem všech zmíněných bezpečnostních subjektů. Zde předkládaným stanoviskem je právě zmíněná dokumentace posuzována. d) PPS státu zavázaly doložit, že plně ošetřily všechna bezpečnostní rizika a hrozby, které jim byly státem předány. Zpravodajské služby posoudily vůli a schopnost narušit základní bezpečnostní zájmy státu při stavbě nových jaderných zdrojů ve výše uvedených dokumentech. Jinými slovy, vzniká na dodavateli závislost, která mu dává možnost Českou republiku vydírat na strategické úrovni. Zásadní připomínky ke konkrétnímu zapracování ochrany bezpečnostních zájmů do zadávací dokumentace. Nelze říci, že by zadávací dokumentace nezapracovávala vymezené bezpečnostní zájmy vůbec. Kromě toho existuje teoreticky ještě možnost odstoupit z bezpečnostních důvodů od kontraktu již uzavřeného s vybraným dodavatelem. Tím by se však celý projekt zastavil. Otázkou je však reálnost takového postupu. Jsou to tedy nástroje poměrně neefektivní, neboť možnost vlády je využít bude při zvážení jejich důsledků velmi snížena. Proto je třeba jej zapracovat. V tomto ohledu zadávací dokumentace klíčové bezpečnostní zájmy stanovené vládou zohledňuje nedostatečně. Ministerstvo vnitra dodatečně obdrželo po požádání od MPO v zadávací dokumentaci přehledovou tabulku, která popisuje, jak dle názoru investora byly zapracovány do dokumentace identifikované bezpečnostní hrozby.
Nicméně ono to stále může skončit tím, že ČEZ ten celý projekt odprodá státu, takže nakonec to bude státní projekt a stát bude zvažovat, jestli do toho bude dále sypat peníze, nebo jestli ten projekt ukončí. Takové riziko tam stále je. A právě proto velice důsledně apelujeme na to, abychom vybrali spolehlivého a dlouhodobého partnera, kterému můžeme věřit, se kterým víme, že bez problémů ten projekt dotáhneme do konce. Tyto návrhy neprošly, dvakrát jsem navrhoval, abychom se látkou zabývali v zahraničním výboru, poměrně detailně jsem zdůvodňoval, proč je tato látka do těchto výborů příslušná. Opírám se o existující vládní dokumenty, Bezpečnostní strategii, Koncepci české zahraniční politiky, Státní energetickou koncepci. Nicméně v situaci, kdy výroky premiéra Andreje Babiše, kdy výroky vicepremiéra Karla Havlíčka hovoří o tom, že se budeme bavit se všemi, tak mě to vede k závěru, že bezpečnostní zájmy České republiky jsou tímto jednáním ohroženy. Já si zde dovolím velice stručně zmínit... Ale to si musí každý poslanec zodpovědět před svými voliči. Taková perlička. Není to jeden Koudelka, BIS, tak jak je to často rámováno v médiích. Jsou to všechny bezpečnostní složky této republiky. To je další argument, který mě vede k tomu, aby se tím zabýval bezpečnostní výbor. Budu to tady opakovat pořád dokola a dokola. No a pokud tedy máme vládu, která z nějakých důvodů, které jsou dle mého názoru zcela jasné, a to je zadání z Pražského hradu od prezidenta Zemana skrze jeho spojku do Moskvy Tyto dva dokumenty obsahují dva pozměňovací návrhy, které podávám já a pan poslanec Pavel Žáček z ODS a tyto pozměňovací návrhy nyní si dovolím stručně představit. První pozměňovací návrh říká, že doplňuje paragraf, který říká, že ministerstvo na návrh uzavření smlouvy o výkupu nepředloží, pokud by uzavření smlouvy mohlo ohrozit bezpečnost, svrchovanost nebo jiný životně důležitý zájem státu, životy, zdraví, významné majetkové hodnoty, energetickou bezpečnost státu a dlouhodobou stabilitu dodávek energií nebo by výrazně ohrožovalo jiný významný veřejný zájem. K posouzení této otázky si ministerstvo může vyžádat vyjádření od ostatních orgánů veřejné moci. Jistě, nepochybuji o tom, že členové této komory detailně znají ústavní zákony České republiky a jistě poznali citaci z ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. A nepochybuji o tom, že tento zákon podpoří, tento pozměňovací návrh. Kdyby to dnes tak činilo, tak jeho nejvyšší představitel, ministr průmyslu a obchodu, pan vicepremiér Karel Havlíček, nemůže hovořit tak, jak hovoří. Proto tento pozměňovací návrh předkládám. To je logické.
Toto způsobuje tyto problémy a teď stát hledá model, jak ven z tohoto problému, ale tak, aby to nebylo na úkor občanů, protože ta výstavba, to jsou desítky a stovky miliard, které budou stát nové zdroje jaderné energie. A nikdo tu neřekl, že jadernou energii nechce. Možná bych to chápal ještě od kolegů Pirátů. Ti automaticky odmítají tyto záležitosti, protože nemají rádi uhlí, jádra se bojí, tak zůstává snad jenom solární energie, kterou podporují. Ale je to evropský trend. Ano, je to evropský trend. V Evropě se odstavuje jádro, odstavují se uhelné elektrárny. My potřebujeme i tu energii z uhlí, my potřebujeme i tu energii z jádra. A pokud máme utlumit uhlí, tak potřebujeme více energie z jádra. Tak řekněte dobře, pravice: my, kteří tady vystupujeme, tento zákon neschválíme. Řekněme to otevřeně, protože ten problém je právě o tom. A není pravda, že se týká pouze nových bloků, nebo nového bloku. On tady obecně hovoří podle výkonu energetického zdroje, jak bude postupováno. A týká se všech parametrů dalšího postupu - nákupu, distribuce a fungování s elektrickou energií. To si odpovězte. Ale zase, ta odpověď není vůči tomuto zákonu. Ten zákon hovoří úplně o něčem jiném. A zase se vrátím na začátek.
Já doufám, že není potřeba té demagogie, co tu zaznívá od poslanců KSČM. Tak za prvé, Piráti se rozhodně nebojí jádra a jistě tvrdí, že do budoucna uhlí nepotřebujeme. Já v tom zákoně mám čtyři pozměňovací návrhy, kolega Lipavský dva. My jsme ten zákon opravdu podrobně četli. A ten druhý právě nastavuje cenový strop tomu projektu. Naopak my si před svými voliči obhájíme, že jsme tu cenu chtěli zastropovat. A pak když jste mluvil v souvislosti se zahraničními investicemi, tak to byla také demagogie, protože toto není zahraniční investice. To je česká investice, akorát technologie se poptává někde v zahraničí. Takže ta analogie se železnicí na východ je také úplně lichá.
Nyní pan kolega Čižinský s faktickou poznámkou a přihlášený s přednostním právem pan předseda Jurečka.
Vážený pane předsedající, pane ministře a další dva ministři, členové vlády, já tady k tomuto zákonu musím vystoupit z několika důvodů, protože si myslím, že na první pohled ten zákon zní ve svém názvu velmi pozitivně. To by člověka asi napadlo při přečtení názvu toho zákona.
Tohoto faktu by si měl být každý investor explicitně vědom, proto by měl být rozpracován i v zadávací dokumentaci.
Máte slovo, jenom po vás vystoupí potom pan předseda Radim Fiala.
Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby oprávněný investor nebyl vybrán kabinetně, ale transparentně vysoutěžen v otevřené aukci na základě nabídky realizační ceny.
Hlásí se ještě někdo? Ano, zaznamenal jsem tento návrh a budeme o něm hlasovat po skončení podrobné rozpravy. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Tedy nejprve pan vicepremiér Karel Havlíček.
Dovolím si je shrnout do tří oblastí. Rozumím tomu, že je snaha k tomu se vyjádřit. Máme k tomu celou řadu institucí, celou řadu pracovních skupin. Průběžně se to projednává. Ty jsou jasné a myslím si, že z toho vše vyplývá, není třeba se k tomu vracet. Co se přiznám, že mě překvapilo více, je to, že se toliko nediskutovalo k meritu věci toho zákona, a to jsou ceny. To je výkup elektřiny. To je přece to, co by mělo každého zajímat, protože zde připravujeme v podstatě cenovou relaci elektřiny, byť, pravda, jenom z tohoto zdroje, na další generaci, nebo dokonce generace. O tom je ten zákon. Co se týku obnovitelných zdrojů, rozumím té rétorice. Máme obnovitelné zdroje rádi, nic proti nim nemáme, ale opět to neřeší tento zákon. Pan poslanec Jurečka dával do souvislosti zákon o přechodu k bezemisní energetice vůči OZE. Legislativní rada vlády, všechno bylo zapracováno, co se tohoto týká. Co se týká tohoto zákona ve smyslu, že míří pouze na jádro, je pochopitelně možné v budoucnosti cokoliv k tomu přidávat. A teď ta poslední věc, čímž reaguji na věcnou poznámku pana poslance Čižinského, a to je to, v čem s ním nesouhlasím. Tento zákon neznamená to, že budeme nakupovat elektrickou energii výrazně dráž. Opak je pravdou. Právě tím mechanismem, který zde nastavujeme, nastavujeme to, že do budoucna elektrická energie z tohoto zdroje bude naopak buď levnější, než bude v té době cena na trhu, což samozřejmě ale nebude znamenat to, že bude elektrická energie automaticky levnější, to záleží ještě na tom, o kolik by ten rozdíl případně byl a jestli by se to promítlo do cen spotřebitelů případně firem. Ale je to možné. Ačkoli jsou prognózy, že to půjde přesně opačně, ale připusťme tuhle variantu, nastat to může, byť podle ČEPS je to varianta nepravděpodobná. Naopak, tento zákon a přijetí tohoto mechanismu bude znamenat zafixování této ceny.
Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Hlasování číslo 292, přihlášeno 93 poslanců, pro 71, proti žádný. Návrh byl přijat.
Děkuji, pane předsedající. Ale chci upozornit na jednu věc, že v tom původním návrhu se hovoří, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální záznam. Já navrhuji, aby to bylo upřesněno na audiovizuální záznam všech zúčastněných. Čili aby bylo zachováno opravdu průkazné konání státní zkoušky a aby všichni zúčastnění byli na této státní zkoušce v tomto záznamu zaznamenáni. To znamená, i ty otázky a reakce těch zkoušejících. To je první. Ale v tomto zákoně se píše, že tento záznam bude uchován po dobu pěti let.
Druhá otázka je u autistických dětí, ale tam vím, že se pan ministr vyjadřoval, že tam ta výjimka je, protože skutečně u těchto dětí to dělá velký problém. A když jsem u dětí, tak musím říct, že opravdu vítám, a jsem původní profesí pedagog, že ministerstvo přikročilo k umožnění nástupu dětí prvních a druhých tříd a těch nejmenších dětí a dětí ze speciálních škol, umožnilo jim prezenční výuku, tedy nástup do škol. Takže já to opravdu vítám. Takže ta moje otázka nesměřuje k tomu, abychom děti zase nechali doma, to bych byla velmi nerada a nebylo by to moudré, ale moje otázka je, zda ministerstvo zvažuje, že by testování proběhlo i u těchto dětí, které tady již nastoupily nebo nastoupí tu prezenční výuku. Chápu, že je to zase organizačně trošku složitější a problém je také v zajištění personálu, protože ještě máme jednu informaci, opět z praxe, že ne všichni praktičtí lékaři jsou ochotni se do toho testování zapojit, ale to jsme řešili také už na zdravotním výboru. A já si myslím, že v téhle chvíli tu autoritu musí mít vláda, musí mít ministerstvo, musí mít pan ministr.
Děkuji panu ministrovi. Já jsem chtěla právě navázat na paní poslankyni Gajdůškovou a jistě se to dneska bude řešit i při dnešních interpelacích, kde jsem si všimla, že je právě interpelován jak pan ministr Plaga, tak pan ministr zdravotnictví Blatný.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Napřed k pánům poslancům, profesoru Válkovi a panu Kalouskovi. Pojišťovny rovněž mají povinnost použít distributora k distribuci, nemohou distribuovat samy, takže to je ten důvod, který byl taky zmiňovaný. Pokud se týká toho zdržení, na dotaz paní poslankyně, tak to zdržení bylo způsobeno právě tím, že trvalo velmi dlouho, než se ten mechanismus společně našel a než se na něm všichni shodli, protože byl postaven jenom na obecném rámci. A velice krátce, byť se to netýká tady této rozpravy, k plošnému testování u dětí. Ta opatření, která jsou na té nižší úrovni pod tou základní maticí opatření, která bude představena v pátek, za jistých okolností a v určitých oblastech počítají i s testováním některých kohort, ale není počítáno v současné době s plošným testováním dětí v první a ve druhé třídě.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. To není jejich funkce. Zdravotní pojišťovny proplácejí zdravotní péči a v zásadě neměly by na to kapacity. A ještě reakce na paní kolegyni Gajdůškovou. Teď budu mluvit jako pediatr. V drtivé většině děti jsou bezpříznakové, takže ty testy by nám vycházely negativní, a naopak jako opakované vyšetřování, děti mají z toho i trošku psychosomatické obtíže.
Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu.
Což znamená vlastně návrh pana kolegy Michálka k návrhu pana poslance Luzara.
Tak asi tady jsme všichni. Hlasování číslo 293, přihlášeno 93 poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh procedury byl schválen. No, jako první je návrh pana poslance Michálka.
Omlouvám se, nehlasovali jsme o legislativně technické změně.
Prosím, pane zpravodaji. Stanovisko ministra?
Jako další bychom hlasovali druhou část toho pozměňovacího návrhu, která se týká archivace, ve znění té legislativní úpravy kolegy Michálka.
Já to jenom vysvětlím.
Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích a nyní bych vás požádal o hlasování zákona jako celku.
Vzhledem k množství testů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je ovšem nezbytné nastavit rovněž vhodný způsob úhradového mechanismu. Podle předkladatele se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Na základě navržené právní úpravy jsou tedy zdravotní pojišťovny výslovně oprávněny přímo z prostředků základního fondu hradit při dodržení dalších náležitostí stanovených právními předpisy antigenní testy a jejich distribuci přímo distributorovi. Proto se nám tento postup, který je navržen od předkladatele, jeví pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jako jednodušší. A na jakém základě byla pro distribuci vybrána firma Avenier, která si přijde za distribuci na 30 milionů korun? Předem děkuji panu ministrovi za zodpovězení otázek.
Přeje si pan ministr reagovat s přednostním právem? Takže pan ministr Blatný má slovo.
Proč v současné době se distribuují testy Abbott? Důvody jsou dva a jsou poměrně jednoduché.